Děkuji za slovo. Navrhl bych zařadit bod číslo 105, je to novela o církvích.
Pan poslanec Vondráček se hlásí k pořadu schůze.
Bylo nám vyčítáno, že tady překvapujeme, že se tady bez jakékoli porady nějakým způsobem navrhuje a hlasuje. A bylo to přátelské gesto. Ale zase se mi nelíbí, že nikdo za námi nepřišel a tady tento návrh... Vy nás tady osočujete, že se s vámi vůbec nebavíme. Kdo to teď řešil s námi? Tak jestliže chceme komunikovat, tak ta komunikace musí být na obě dvě strany.
Faktické poznámky mohu těžko připustit. Prosím, pan předseda klubu TOP 09 s přednostním právem.
Všichni jsme s tím souhlasili, že ten bod bude projednán. Vy jste bez konzultace s kýmkoliv se rozhodli tu diskusi porušit. Ten bod jste vyřadili. A pan poslanec Černoch se nedovolává ničeho jiného než vašeho slova, jestli ta původní dohoda platí, nebo neplatí. Nezačínáme z nuly. To je zdvořilá otázka: Platí, co jste slíbili minulý týden?
Závěrem dovolte ještě pár slov. Budou tady věci, na kterých se shodneme, budou věci, o kterých můžeme diskutovat, a budou problémy, na kterých se prostě neshodneme a bude to prohlasováno. Problémů je hodně.
Děkuji paní poslankyni Semelové. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Karel Rais.
Kvalitu bychom už uměli měřit, aspoň teoreticky. To znamená taky samozřejmě vyčlenit příslušný finanční prostředek na příspěvek na tyto aktivity.
Děkuji panu poslanci Raisovi. Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Anna Putnová.
Dobré odpoledne. Já se těmto uzlovým bodům budu také věnovat, nicméně rozbor detailní si nechám do školského výboru. My v posledních letech zrychlujeme tempo, ve kterém přidáváme další a další novely a snažíme se reagovat na nějaký problém nebo na nějakou skutečnost, kterou předkladatel chce změnit. Všem těmto novelám je společná jedna vlastnost a to je krátkozrakost.
Přesto doporučuji, aby tento návrh školského zákona byl postoupen do druhého čtení, a věřím, že mé připomínky budou brány v potaz při projednávání ve výborech, případně potom jako mé pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.
A já vám také děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Dobešová.
Já bych jenom chtěla zareagovat na vystoupení pana poslance Novotného. Nicméně dovedu si představit, že pokud ministerstvo v zákoně nedá limit, pod který nesmí ředitel při přijetí jít, tak jsme schopni přijmout všechny, kteří přijdou k přijímacímu řízení.
Já vám děkuji. Připraví se pan poslanec Bendl.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, zavedení povinného předškolního vzdělávání, které je předmětem projednávané novely, považuji za odvážný krok. Odvážný také z toho důvodu, že si nejsem jista tím, že byly dostatečným způsobem zohledněny všechny jeho souvislosti. Já osobně bych chtěla upozornit na některé problémy, které návrh může představovat z pohledu obcí. Soudě podle dotazníku, který byl nedávno adresován Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, si odpovědí není jisté ani Ministerstvo školství. To považuji za chybu. Myslím, že by si ministerstvo mělo nejdříve důkladně zmapovat situaci, a teprve potom podávat návrhy právních předpisů, které mají ambici aktuální situaci měnit. S otázkou dostatečných kapacit souvisí také dopravní dostupnost, která zejména na venkově nemusí být, a v řadě případů ani skutečně není, ideální. Dostávám se k poslednímu bodu svého vystoupení. Povinnost předškolního vzdělávání bude mít dopady také do obecních a krajských rozpočtů. A já si nemyslím, že úplně malé. Přesnější vyčíslení jsem v důvodové zprávě bohužel nenalezla. Víte, já si myslím, že je to přesně v duchu toho, na co jsem upozornila v pátek v rámci projednávání novely zákona o rozpočtovém určení daní. Samosprávám se opět mají ukládat nové povinnosti, prostředky na jejich plnění ale opět nedostávají, případně jen v omezené míře, rozhodně však nepodchycují všechny náklady, které v území vzniknou. To skutečně není dobrá cesta. To není otázka, to je konstatování. Na předchozí své otázky bych ale paní ministryni poprosila o odpověď.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Prosím, pane poslanče.
Ale k tomu já říkám: Proč za to mají platit všichni? Ve Středočeském kraji jsou oba extrémy, co se základního a mateřského školství týká. Protože ta praxe, jaká je ta praxe dneska? Je daná kapacita mateřských škol a v případě, že obec, která zřizuje tu mateřskou školu, má tam ještě místo, vezme dítě z jiné obce, kde mateřskou školu nemají. Obecně život na vesnici, a já chci, abyste prostřednictvím pana předsedajícího paní ministryně, doložila, že si tohoto jste vědoma. Vy jim ještě komplikujete život, těm obcím.
Děkuji za slovo. Ono je to složitější. Nicméně také je potřeba reagovat na průběh té schůze. Nevím, kdo z nás předpokládal, že první bod budeme projednávat pět hodin. A já nejsem, nemám ve zvyku rekonstruovat tady z tohoto místa rozhovory, které v této Sněmovně vedu. Takže také je potřeba vnímat to, že jsme se dohodli, že uděláme všech pět bodů, a ne pouze ty první tři.
Nyní pan místopředseda Vondráček. Po něm pan předseda Černoch. Prosím.
Když už jsem se přihlásil jako poslední a už se to většinou řeklo beze mě, tak já bych to jenom shrnul. Zaznělo tady opakovaně, že ta diskuze byla konstruktivní, byla věcná a byla demokratická a byla oceněna. Já bych to takhle nechal, takhle by to mělo vypadat. Ano, trvalo to pět hodin. A já jsem předpokládal, že součástí té dohody, která mi byla tlumočena, je i určitý časový harmonogram. A zaznělo tady i to, že byl vyřazen vládní návrh, na kterém opravdu paní ministryni záleželo. Mrzí mě, že tahle diskuze neproběhla předtím, než jsme hlasovali, byla to chyba.
Teď přednostní práva: nejprve pan předseda Černoch, po něm pan předseda Stanjura, po něm pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Kalousek.
Konec. A říkat, že jsme spolu mluvili, není pravda. Vy jste říkal, že jste tady mluvil během dne s předsedy poslaneckých klubů. Nebo s námi jste nemluvil. A ten důvod je jednoznačný. Protože prostě máte pocit, že nemusíte, že si to tady budete dělat, jak chcete. A neudělám to jenom kvůli tomu, že prostě tu práci bereme vážně a chceme ty zákony projednávat. To, že je mimořádná schůze, že jsme se domluvili na tom, že se projedná i tento zákon, který z našeho pohledu prostě je velmi důležitý, ta novela o církvích. Takže neuděláme to, nevezmeme si přestávku dvouhodinovou, čímž bychom ukončili tuto schůzi. Ale pokud opravdu si budeme, pokud se k sobě budeme chovat způsobem, že když se na něčem domluvíme, dohodneme, tak to prostě nebudeme dodržovat... A ještě říkáte, že jste tady během odpoledne mluvil s předsedy poslaneckých klubů. Tak nemluvil.
Já teď budu mluvit k panu kolegovi Vondráčkovi vaším prostřednictvím. Rozumíme si, v čem je problém? Tu dohodu mají garantovat ne jednotliví poslanci, ale předsedové klubů, kteří u té dohody byli. Já to nebudu vyčítat jednotlivému poslanci, jak hlasoval. Předsedové klubů mají garantovat dohody, které se uzavřely. Takhle jednoduché to je. Ne takové honem, 30 minut, musíme spěchat. Ne, vy jste začali školským zákonem. Debata ani nebyla moc dlouhá, pět hodin je méně, než je obvyklé u školského zákona. Co teď budeme, co teď musíme rychle projednávat? Mám vám říkat, jak vypadal návrh pana poslance Volného? Tak co nám to tady říkáte? Vy to, co potřebujete rychle schválit, sami měníte jiným návrhem zákona, který už tady leží! Takhle jednoduché to je. Tak neříkejte náš jeden, váš jeden. Vy jste vyřadili oba. My jsme vás varovali, že ta debata bude dlouhá, jako vždycky. Je to věc důležitá a k tomu je dlouhá debata. Podívejte se, to je priorita, co? Chválím pana ministra dopravy, jmenovitě. Jediný tady je. Jeden ministr. Kde jsou ti ostatní, pro které je to priorita? Sedmnáct členů má vláda, ne? A sedí tady jeden.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, když se tak rozhlížím po Poslanecké sněmovně, tak poslanci a poslankyně na mimořádnou schůzi do práce přišli. Nejsou na dovolené, a to ani na tuzemské, ani na zahraniční. Navzdory tomu, že jsem tady tak dlouho a že mám těch zkušeností poměrně hodně, přesto jsem byl optimista, že by ten dnešní den mohl proběhnout nějak rozumně. Možná si někdo řekne, že se tam těžko hledá, ale vždycky tam nějaká ta věcná podstata je. Jeden bod padl koaliční, jeden bod padl opoziční.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych z pověření vlády stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o loteriích a jiných podobných hrách. Dále se navrhuje pro tyto přístroje a zařízení zvýšit pevnou sazbu odvodu na 80 korun za každý den. Sazby odvodu z loterií se tak přiblíží sazbám obsaženým v návrhu zákona o daních z hazardních her, který by měl nabýt účinnost k 1. lednu 2017, a tím završit reformu regulace hazardních her. Navrhované změny by měly přinést dodatečný výnos pro státní rozpočet zhruba ve výši 2 miliard korun ročně. Výnos obecných rozpočtů by měl zůstat přibližně na stejné úrovni. S ohledem na délku legislativního procesu proto vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona s návrhem na vyslovení souhlasu se zákonem v prvním čtení. Pro případ, že by s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas v prvním čtení, budu žádat o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech na sedm dnů. Děkuji vám za pozornost.
Pan ministr Babiš...
Opak na rozdíl od toho, co mě někteří podezřívali, je pravdou. Do jaké míry jsme se zabývali kapacitami mateřských škol? Já jsem se zabývala touto situací velmi detailně a právě proto disponuji velmi detailním přehledem toho, jak jsme na tom s kapacitami, a to až do úrovně okresního členění. V ostatních 67 okresech lze předpokládat dostačující kapacity mateřských škol. Protože já samozřejmě z hlediska demografického vývoje logicky můžu předpokládat vývoj pouze u dětí narozených. Skutečně mě zajímá, jaká ta situace je, a aby ani v budoucnu nevznikly obcím problémy nebo abychom zavčas formulovali investiční programy, nové investiční programy zaměřené na tyto potřeby, abychom se chovali jako vláda odpovědně z hlediska budoucích vlád, které přijdou. Co se týká dalších věcí z hlediska nákladů. Mohu tady stručně jenom říct, že množství finančních prostředků, které směřujeme na investice, materiální vybavenost a personálie nemá obdoby za posledních deset let. To znamená, nepředpokládám problémy v praxi. Naopak z hlediska chování rodičů, a proto je také důležité komunikovat s obcemi takto individuálně, jak já jsem začala, je to, že řada rodičů volí nikoliv mateřskou školu ve svém bydlišti, ale mateřskou školu v místě svého pracoviště. Takže i o tom chceme vědět a máme odpovědnost jako vláda umět na to znát odpovědi a reagovat. Tady já aktivně jednám s kraji. Ani jeden z krajů neavizoval problém z hlediska té spádovosti do dosahu 4 km od bydliště. Co se týká byrokracie směrem k rodičům, kteří v tuto chvíli předškolní vzdělávání nevyužívají. Já sama jsem v generaci, kde samozřejmě většina našich dětí buď navštěvuje brzké ročníky základního vzdělávání, nebo mateřské školy. Moje děti navštěvují mateřskou školu. Co se týká připomínek ze strany paní poslankyně Niny Novákové, tak ano, je to pravda, je to kombinace povinného vzdělávání a povinné školní docházky. - nesmířené skupiny, které samozřejmě nazírají zcela odlišně na systém vzdělávání, a snažili jsme se maximálně je přiblížit. Právě proto, že nedělám ze vzdělávání politikum, ale pokládám to za velmi důležitou věc. Můj fanoušek pan předseda Stanjura signalizuje, tak dobře. Není to stanoveno ani prováděcím předpisem. Je to měkčí forma. Na druhé straně je možná. A z hlediska skutečné optimalizace středních škol souhlasím s tím, a už jsem to říkala při předkladu novely zákona o pedagogických pracovnících, že počítám s tím, že změny financování regionálního školství neopominou střední školy.
Řešíme dnes invazi muslimů do Evropy a jde o jednoznačný pokus muslimů Evropu kolonizovat. Závěrem bych chtěl říci, že přestože máme k návrhu zákona Úsvitu výše uvedené zásadní výhrady, jelikož se jedná o právní paskvil, a souhlasíme v tomto ohledu se stanoviskem právníků z Legislativního odboru vlády, tak zákon za naše hnutí SPD podpoříme a budeme hlasovat pro, jelikož věříme, že tyto základní nedostatky by šlo případně upravit v rámci dalšího projednávání ve Sněmovně tak, jak jsem nyní konkrétně navrhl za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Nikoho dalšího nemám přihlášeného, ani nikoho nevidím, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova.
Děkuji za slovo. Je úplně jedno, jestli je to dnes to nebo tamto náboženství, do budoucna to může být úplně něco jiného.
Děkuji. Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje. Všechny vás odhlásím. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.
A jedná se právě o zásah do subsidiarity rodiny. Subsidiarita rodiny znamená, že stát nemá právo vstupovat do svobody rodiny a rodina sama je zodpovědná, rodiče jsou zodpovědni za výchovu dětí. Každé rozšíření ingerence státu do svobody rodiny přináší neblahé výsledky. Je to myšleno sice dobře, ale výsledky nemusí být nejlepší. Pokud zde byly zmíněny státy, kde mají již nižší věk pro povinné předškolní vzdělávání, nebo dokonce i školní vzdělávání, tak bych chtěla říci, že se jedná o státy, které spíše preferují kolektivistické vidění světa. A je těchto států hodně a přináší to i mnohé neblahé osudy pro rodiny v těchto státech. Také bych chtěla zmínit, bylo zde citováno, že na doporučení OECD bychom se měli chovat tak či onak. Tato doporučení různých nevolených institucí se týkají i jiných oblastí života lidí. A já bych k tomu chtěla říci, že za to, jakým způsobem si nastavíme ať už školství, nebo sociální problematiku v naší zemi, zodpovídáme pouze my poslanci a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a žádné nevolené doporučující instituce. Tak to bych chtěla říci jako druhou zmínku o principu subsidiarity. Takže to byla další věc. A ještě provazba na jiné zákony. Zde se hovoří často o právech dítěte. O právu dítěte dosáhnout toho nejlepšího, co v něm je. Ale pokud toto nejlepší v souladu s nejlepším zájmem dítěte bude určovat stát a státní úředníci, tak je to skutečně nadvláda státu nad svobodou rodiny. Rodiče mají právo na výchovu dětí a já opravdu velmi protestuji proti tomu, aby toto právo dítěte určovali nevolení a státní úředníci. Byla zmiňována již při minulém projednávání školského zákona, týká se také inkluzivního vzdělávání a jsou to věci, kterým se budu velmi pečlivě věnovat. Druhá část, která se týká školního vzdělávání, tam bych se chtěla zmínit ještě o dvou věcech. Především rodiče mnohdy nemají čas a sílu sledovat, co se v mateřských školkách a školách učí především v těch předmětech, které jsou velmi citlivé a které by se měly věnovat spíše výchově ke vztahům mezi lidmi. Ale naopak děti se tam učí například předčasně brzy pouze o technikách sexuálního života. Pokud se týká odborného vzdělávání, tak sama jsem se dlouho zamýšlela nad tím - protože velmi dobře zní, že naše školství má být nastaveno na potřeby trhu, na potřeby investorů a zaměstnavatelů. To určitě ano. Ale vzhledem k tomu, jak rychle a překotně se vyvíjí naše společnost, tak je také nesmírně důležité, aby měly co nejširší všeobecné vzdělání. Protože jedině tak mohou potom odolávat různým úskalím. Proto jsem pro, aby ve školách jednak byla výchova a vzdělávání velmi přesné, aby došlo ke zpřísnění, aby byly motivační prvky jak pro učitele, protože učitelé mnohdy nemají motivaci, jakým způsobem žáky učí. To mám teď konkrétní informace z nějaké besedy s ředitelem střední školy. To znamená, my se jich máme prosit, jestli se budou učit? Je nesmírně důležité, aby se učily dějepis, aby se učily matematiku, fyziku a přírodní vědy. A to především proto, aby měly vzdělání co nejširší, aby se nestaly oběťmi nejrůznějších manipulátorů, až budou dospělí.